Takže můj návrh má logiku, proč tady jdu s návrhem o referendu, protože využíváme všech možností k tomu, abychom vytvořili tlak na vaši neschopnou vládu, která škodí lidem. Slováci, kteří mají v podstatě stejnou historii s námi po desítky let, byli součástí stejného státu, Československa, tak i ti už přijali zákon o referendu, byť tedy musím říct, ve velmi řekl bych pro občany nekomfortní formě, ale už tam je taky. Takže vidíte, jakou my jsme tady výjimkou kvůli vládě Petra Fialy, která je proti demokracii. Pojďme k Polsku. Je rozlišováno mezi referendem obligatorním a fakultativním, ke kterému se vztahují níže uvedené informace. V rámci fakultativního typu referenda můžou být řešeny věci zvláštního významu pro stát kromě záležitostí výdajů, příjmů, obrany státu či amnestie. Takže podívejte se, jak ten návrh ČSSD, jaké to bylo plivnutí do tváře občanů, v podstatě to byl výsměch. Polská právní úprava zakotvuje povinnost následného ověřování pravosti podpisů. Možnost lidové iniciativy návrhu zákona je zakotvena v čl. 118 polské ústavy a zákonem č. 62 o výkonu legislativních iniciativ ze strany občanů. Následné použití je podmíněno schválením ze strany parlamentu. Ta je ta, že ve všech okolních zemích kolem České republiky je zákon o referendu. Ale v každém případě to už nebude tak, jako je to dneska. To je prostě úplně absurdní, co se tady děje. Námi navrhovaná nová úprava současně pokrývá situaci, kdy je útok veden proti jiné přítomné osobě a obránce zasahuje v její prospěch. Samozřejmě platí, že závěr o naplnění či nenaplnění podmínek nutné obrany při ochraně obydlí bude mít soud, takže to je v podstatě také velmi důležité pro ty z vás, kteří by se obávali nějakého zneužití toho institutu. Jinak můžu se jenom zeptat, jestli je ve 13 hodin pauza? Takže o tom chci hovořit teď a vy to nechcete udělat. Takže občané by mohli v referendu rozhodnout, co si tedy přejí, a podle toho by se vláda měla potom závazně řídit. Ale vy to nechcete, vláda Petra Fialy to nechce takto udělat. Tady je dobré říci, kdo se dokonce explicitně vyjadřuje proti tomu, aby tady vůbec byla demokracie. To je, jako kdyby se někdo oženil a pak mu tady ostatní bránili, aby se třeba rozvedl, že jo, to je přece úplně stejná záležitost. Takže ve svých osobních životech tomu bránit nechcete, sami sobě, ale občanům tomu bránit chcete z té politické roviny, když nějaký svazek uzavřete a pak to má nějaký vývoj a vznikne nespokojenost. Tady je vidět přesně to pokrytectví, pokrytectví ostatních politických stran kromě SPD. No tak to snad není možné už vůbec, tomu už opravdu nemůže uvěřit vůbec nikdo. Chápu, že vy ho nechcete, protože samozřejmě, kdyby tady byl, tak už vám mnoho věcí neprojde, které vy prosazujete. Vláda Petra Fialy vzala 14 miliard korun zdravotním pojišťovnám! Zhoršili jste dostupnost zdravotní péče v České republice. Už dneska lidé nemají například ani na to, aby si třeba nechali opravit zuby, mnozí lidé nemají, protože je to velmi nákladné, a na specializované zákroky se čeká i mnoho měsíců a tak dále, péče bývá často nedostupná pro občany, a vy vezmete 14 miliard korun zdravotním pojišťovnám! My jsme to tady obstruovali. Nejenom na Ukrajinu, ale tady i Ukrajincům, protože pro vás není český občan na prvním místě. Ostatně nemusím chodit daleko. To je neuvěřitelné! Pak ještě lžete, že někdo je proti moderní české armádě. Změna francouzské ústavy může být iniciována prezidentem republiky na návrh předsedy vlády nebo členy parlamentu. No, to mi připadá, to mi samozřejmě připadá velmi demokratické, protože ta země patří všem. Takže opět je tam taková hezká pojistka. Vidíte, to jsou v podstatě jediné dvě záležitosti, které jsou tam vyloučeny ze změny ústavy. Takže se pojďme podívat na to Německo. V tomto případě jsou však oprávněni hlasovat pouze občané na území, kterého se změna má dotknout, nejde tedy o celostátní hlasování. Jiné lidové hlasování se na federální úrovni hlasovat nemůže. Lidová iniciativa tedy není na federální úrovni možná. Právě proto lidová hlasování jsou upravena na zemské úrovni, a to v právních řádech všech spolkových zemí. Úpravy v jednotlivých zemích jsou velmi rozdílné. Jako příklad lze uvést Bavorsko a Braniborsko, takže na tyto dvě spolkové země se pojďme tedy blíže podívat, jak to tam vlastně funguje. Návrh na povolení lidové žádosti se podává zemskému ministerstvu vnitra, stavebnictví a dopravy. Takže opatřený neověřenými podpisy 25 000 oprávněných voličů. Jejich oprávnění volit se prokazuje při podání návrhu. SPD prostě brání slušné občany, SPD je na straně slušných občanů, ale vy ten návrh zákona nechcete, vládní pětikoalice ho nechce. Dokonce v předminulém období jsme to tady navrhovali, a dokonce, jestli si pamatuju dobře, tak to prošlo přes první čtení, ale pak se to zadrhlo, jo, jo, jo. Bylo to tak, bylo to ještě za Úsvit tenkrát, já se na to moc dobře pamatuju. A pojďme si dát příklad z minulého roku. Takže takový člověk v noci u To je neuvěřitelné. Takže opět je to velmi takový vstřícný návrh, aby i ti lidé, i zástupci vládní pětikoalice, kteří nejsou na straně občanů a nechtějí bránit bezpečnost našich občanů, tak aby se cítili alespoň poměrně komfortně. Takže já si myslím, že to je velmi dobrý návrh. Posiluje postavení a sebevědomí občana, který je napaden ve svém domě a hodlá se bránit, aby se nemusel obávat následného stíhání ze strany státních orgánů, když použil přiměřené nástroje proti pachateli, který bývá často ozbrojen. Pojďme ale dál. Pokud zemský sněm do čtyř měsíců přijme nezměněné znění lidové iniciativy, nepřistoupí se k lidové žádosti. Podepsání může být provedeno dvěma způsoby, buď na určeném místě, nebo korespondenčně. Při podpisu na určeném místě se musí osoba dostatečně prokázat. Pro korespondenční hlasování se obdrží formulář a obálka a hlasující na formuláři místopřísežně prohlásí, že se jedná o jeho osobní rozhodnutí. Podpis nemusí být ověřený. A my se tomu nebráníme. Prostě pojďme se o tom bavit, kolik podpisů by mělo být na vyvolání zákona o referendu. Jenže problém je, že vy se nechcete bavit vůbec o zákonu o referendu. Tak to je přesně ono. Tak, prostě občan by měl mít poslední slovo. Zemský sněm může žádost prohlásit za vyřízenou, i když přijme žádost v pozměněné formě, která stále odpovídá základnímu smyslu žádosti. Toto rozhodnutí však mohou zástupci lidové iniciativy napadnout u zemského ústavního soudu. Vy chcete mít ten jediný správný názor, aby státní televize vysílala jeden správný názor, je to tak. No, tak já vám říkám na rovinu, já tady budu obstruovat, obstruovat a obstruovali jsme tady hodiny za to, abyste nevzali občanům České republiky 14 miliard korun ze zdravotního pojištění, protože jsme tím zhoršili dostupnost zdravotní péče. No, jak zdržoval? My tam samozřejmě se věnujeme i rozšíření kompetencí prezidenta republiky o pravomoc vyhlašovat referendum a oznamovat jeho výsledek. Z našeho pohledu stačí, když to bude pravomoc nekontrasignovaná - proč by ji měl kontrasignovat premiér? Podpis musí být vlastnoruční. Podpis opět nemusí být ověřený. K takové žádosti následně musí vyjádřit své stanovisko zemská vláda a postoupit ji s tímto zemskému sněmu. Ten ji projedná do tří měsíců. Návrh zákona je schválen, pokud obdrží více hlasů "ano" než "ne", tedy prostou většinou. Takže vidíte, jak to mají hezky udělané. Změnu nejdříve schválí zemský sněm dvoutřetinovou většinou a poté musí být potvrzena lidovým rozhodnutím prostou většinou. Pojďme se podívat na Braniborsko. Lidová iniciativa tedy není omezena na zákonodárnou iniciativu jako v Bavorsku. Ale k tomu se ještě dostanu. Ale dávky sociálního zabezpečení? No, tak tady bych s tím nesouhlasil, s tím braniborským modelem, protože to by tady musela být normální vláda v České republice. Naopak by to mělo být otázkou referenda, protože vláda Petra Fialy zamítla letos na jaře návrh SPD, kdy SPD chtělo ukončit zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Ale třeba to dáte nahoru, kdo ví, to nevíme. Takže samozřejmě je to plná odpovědnost celé vlády, celé vlády pětikoalice Petra Fialy. Ale vy jste zamítli návrh zákona z pera SPD. To je neskutečné, to je neskutečné. Myslím, že to vidíme takhle všichni, protože jsou to jasné činy, hlasování o našem zákonu. Takže miliardy na nejdražší stíhačky a na Ukrajince ano, ale pro české důchodce na důchody nemáte. Strašné, strašné. Tak samozřejmě občané se dostávají do problémů. A teď se dostávají tyhlety země samy do své pasti, do své aktivistické ideologické pasti, nesmyslný projekt Zelených a Pirátů. A my bychom dali tu otázku, právě přesně tu jinou, jestli občané s tím souhlasí, nebo ne. Typická otázka na referendum, ale vy ho nechcete umožnit. A takhle bych mohl pokračovat, co tady v letošním roce předvádíte. No, ale my už jsme si u něj zvykli, u premiéra Fialy, jenom prázdná fotografie a žádný přínos pro občany, skutek utek. Legislativní referendum je zakotveno v čl. 11 francouzské ústavy. Lze jej vyhlásit na základě iniciativy pětiny členů parlamentu, která musí být podpořena desetinou voličů zapsaných na seznamech voličů. Tato iniciativa má formu návrhu zákona a nesmí derogovat ustanovení právního předpisu v době jednoho roku od jeho vyhlášení. Přesně tady si bereme příklad právě z toho francouzského modelu. Dále přezkoumává rozpor s francouzskou ústavou. O těchto otázkách Ústavní rada rozhoduje odůvodněným rozhodnutím. Takže o to tady jde, o to tady jde. Mimochodem, my to řešíme i na petičním výboru, v kterém jsem, že vlastně by bylo dobré ještě více zjednodušit možnost podávání, elektronického podávání petice, protože dneska samozřejmě v podstatě všichni lidé mají internet, nebo téměř všichni, a velmi by to ulehčilo.
Nesvolal jste ani jednu Evropskou radu. Tak se ptám, proč jste nesvolal? To, že váš nejhorší ministr Síkela svolal čtyři rady, a výsledek je nula? To je váš výsledek. Co jste vy dělal osobně? Ano, chtěl jsem Hradčany, přesvědčil jsem prezidenta. Vy jste měl s britskou premiérkou. Proč jste neměl s Erdoganem o migraci? Proč jste nesvolal Proč jste nesvolal Totálně jste propásl šanci prosadit něco!
Čas, prosím. A nyní se vám dostane odpovědi na vaši otázku. Prosím, pane premiére, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Rozhodně neprojevujete velkou činnost a vaše interpelace - Nečinnost vlády. Nepředpokládám, že jste měl nějaký jiný obsah. A mně je z těch vašich slov musím říct docela smutno, protože vy se opakovaně usvědčujete z toho, nejenom že neříkáte pravdu, ale že vlastně vůbec nerozumíte tomu, co se v Evropské unii odehrává, takže se nedivím tomu, že jste neměl vlastně vůbec žádné výsledky a že na to doplácí Česká republika. Vy jste nevyjednal evropské povolenky, nic jste neudělal v tom směru. Vy žádné výsledky nemáte. Dokonce jste seděl na jednání, kde jste ani nevěděl, že schvalujete Green Deal. A opakovaně nám říkáte, že jste s tím nesouhlasil a že to vůbec není pravda. Já se věnuji skutečné diplomacii a tomu, aby to mělo nějaké výsledky pro Českou republiku. Tam to svolává ten příslušný ministr. Já jsem skutečně požádal pana ministra Síkelu, aby svolal jednání Rady, on to udělal, proto jsme měli několik neformálních rad, pravidelně svoláváme rady ministrů tam, kde můžeme. Ale já vůbec nechápu, že nevíte, že v čele Evropské rady není premiér nebo prezident té předsedající země, ale že má svého předsedajícího, a to je Charles Michel, který svolává tu radu. Tak tolik na vysvětlenou, co se v té Evropě vlastně děje a jakým způsobem ty věci probíhají. České předsednictví je velmi aktivní a to se neprojevuje jenom v tom, že máme někde nějaké fotky, ale projevuje se to hlavně v těch výsledcích. A pokud jde o výsledky, například jednání ministrů pro životní prostředí, to jsou ty povolenky pro teplárny, o kterých jsem tady mluvil, to je automatický mechanismus zastropování povolenek, který jsme tam prosadili. Protože jestli někdo nechce měnit systém emisních povolenek, tak je to většina v Evropském parlamentu, a to je potřeba změnit. My ty výsledky máme. Vaše vláda bohužel v evropské politice žádné výsledky neměla a na to doplácí Česká republika nejenom v minulosti, ale i teď.
Má pan předseda Babiš zájem o doplňující otázku?
Já jsem tam seděl čtyři roky. O čem mluvíte? Já co jsem prosadil? Takže o čem mluvíte? A kde jste měl tu bilaterálku? Ano, Macron měl summit. My jsme objednali Hrad a vy jste vítal na koberci, to je všechno. Vy jste neměl ani jednu. Orbán se potkal s Morawieckim. Tak nelžete!
Prosím o dodržování času. Platí to pro vás i pro každého ostatního poslance.
Já toho moc nečekám, ale člověk by si přece jenom myslel, že i představitel opozice bude mít zájem na dobrém jménu České republiky a na dobrých výsledcích a bude se z nich radovat. A my jsme byli centrem pozornosti nejen Evropy, ale i celého světa. Nikdy jste takový summit nezorganizoval, ani byste ho nezorganizoval, takže to vám ani nevyčítám. Ale některé věci, které si přisuzujete, si přisuzujete opravdu neprávem a je to i zábavné.
To bych asi byl mimo sebe, kdybych něco takového dokázal říct. Pro mě, stejně jako doufám pro vládu, je stále školství a věda prioritou a ty prostředky zkrátka musíme najít, jakkoli chápu, že doba je těžká. Děkuji. Samozřejmě máte pravdu, že ty prostředky byly hodně vyčerpány právě v důsledku covidu. Děkuji, pane ministře. Nyní dávám slovo panu poslanci Kotenovi, který byl vylosován jako třináctý k interpelaci na pana ministra financí Zbyňka Stanjuru. Pane poslanče, prosím. Dám nyní slovo panu poslanci Raisovi, který přednese svoji interpelaci s pořadovým číslem 14, a sice na pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy Balaše, a to ve věci Platy pedagogických pracovníků a programové prohlášení vlády.
Vážení páni ministři, vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. Proč se na to ptám? Protože se mi dostala do rukou docela solidní studie renomovaných kolegů Münicha a Smolky: Platy učitelů v roce 2021 - vrchol dosažen, a co dál? V doplňující otázce bych se pak věnoval ještě samozřejmě vysokým školám.
A samozřejmě to bude složité, bude to ve stávající ekonomické situaci problematické. Děkuju. Děkujeme, pane poslanče. Připraví se pan poslanec Kubíček. Paní poslankyně, prosím, máte dvě minuty na vaši interpelaci.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážený pane nepřítomný ministře. To vše je bohulibé a s ohledem na moderní dobu přiléhavé. Děkuji i za elektronickou brožuru, která je hezky zpracovaná, obsahově jí nelze nic vytknout. Co mě ale zarazilo, je informace, že brožura bude vytištěna a přes všechny ORP distribuována pro všechny nově zvolené zastupitele. V době, kdy máme krizi, žádáme všechny, aby šetřili, si přece můžeme brožuru prostudovat elektronicky. Šetřme státu peníze, proto se ptám na rozpočet celé akce. Počet výtisků, cena tisku, předpokládám barevné publikace, cena distribuce na ORP.
Děkuji pěkně, paní poslankyně. Připraví se pan poslanec Zlínský. Pane poslanče, prosím, máte dvě minuty.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, vážení členové vlády, dámy a pánové. Má otázka bude velmi rychlá. Pane ministře, máte připravené projekty pro podporu teplárenství a pro zmírnění dopadu, a to jak pro domácnosti, tak pro průmyslové teplo, to znamená pro firmy, které používají teplo pro přípravu svých výrobků? Děkuji za odpověď.
Děkuji.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážený pane poslanče. Současná situace nejvíce dopadá na výrobce tepla ze zemního plynu. Pro plynové zdroje byl proto nastaven cenový strop, což by mělo mít pozitivní dopad na výši cen tepla z těchto zdrojů, neboť v případě promítnutí cen plynu do ceny tepla by tato cena byla pro odběratele neakceptovatelná. Za velice významné považujeme zavedení a schválení materiálu pro předcházení stavu nouze v teplárenství a úpravu vyhlášky Ministerstva životního prostředí o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, které umožní využívat pro výrobu a dodávku tepla zdroje jako uhlí, lehký topný olej, mazut u zdrojů, které by jinak musely být odstaveny z důvodu nedodržení emisních limitů. Ta notifikace probíhá již dva roky a byla zahájena ještě pod vedením mého předchůdce, pana ministra za ANO Karla Havlíčka. Začala v roce 2019 v rámci notifikace celého zákona o obnovitelných zdrojích. Komise byla o této změně informována. Pro řešení situace v dlouhodobém horizontu byl zpracován materiál posouzení dekarbonizace dálkového vytápění v České republice, pro transformaci českého teplárenství jsou pak nastaveny nemalé investiční dotace, a to jak pro zdroje, tak i pro rozvody tepla, především v Modernizačním fondu a operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.
A vzhledem k tomu, že je 16.00, uplynul tedy čas, kdy je možné podat podle jednacího řádu poslední ústní interpelaci na předsedu vlády.